Hlasování číslo 76, přihlášeno 140 poslanců, pro 114, proti nikdo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Právě i s tímto cílem Česká republika signovala v roce 1998 Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva. Jedním z těchto dokumentů je i dodatkový protokol související s biomedicínským výzkumem. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu. Dodatkový protokol poskytuje jasnou záruku jejich základních práv.
Dobrý den ještě jednou. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 27. schůzi dne 21. března a přijal následující usnesení:
Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Zahajuji hlasování. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Jedná se o
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, teď zase chvilku o zvířátkách. A proto vás žádám a prosím o podporu tohoto návrhu.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Zahraniční výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:
Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Hlasování číslo 86, přihlášeno 150 poslanců, pro 127, proti žádný. O prodloužení omluvy žádá pan poslanec Dolínek, a to z důvodu jednání, do 13 hodin. Pan poslanec Radek Holomčík se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů.
Návrh iniciativně projednal také rozpočtový výbor. Nyní prosím pana poslance Jaroslava Bžocha, který byl zpravodajem zahraničního výboru, aby se ujal slova.
Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Přeji hezké poledne a nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Lubomíra Španěla, aby se ujal slova.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající.
Takže já otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeno. Takže se ještě rozhlédnu, nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím. Zpravodajové také nemají zájem. Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Asi jsme tady v dostatečném množství. Takže já zahajuji hlasování. Kdo nesouhlasí s návrhem usnesení? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Dalším bodem je Pane ministře, máte slovo.
Česká republika se rozhodla této úmluvy využít, a to tím způsobem, že jejím prostřednictvím bude do svých bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat všechny tzv. minimální standardy, které z projektu BEPS v kontextu těchto smluv vyplynuly. Dohodnuté minimální standardy se dotýkají především zavedení pravidla proti zneužívání těchto bilaterálních smluv, výslovného zmínění cíle a smyslu smluv a dále pak tyto standardy přináší změny do článků smluv o zamezení dvojímu zdanění, které se dotýkají oblasti řešení případů dohodou s cílem účinného a včasného řešení případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace těchto významných mezinárodních daňových smluv. Z celkového počtu 88 platných smluv Česká republika nyní pokryje úmluvou 52 smluv, a to takových, kde lze v tuto chvíli předvídat dopady úmluvy do jejich textů. Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí. Pro informaci lze uvést, že v prosinci minulého roku dal souhlas s ratifikací této úmluvy Senát Parlamentu České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní mnohostranné úmluvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, pan ministr přednesl tuto zprávu natolik podrobně, že v současné době můžu už jenom přistoupit k návrhu usnesení. Zahraniční výbor doporučuje Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky.
Jak vidíte, tato dohoda je už hodně let stará. Neodpovídá aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Na základě těchto důvodů bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody s cílem vytvořit liberální a moderní rámec odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.
Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby odůvodnila usnesení výboru.
Ta nová smlouva má liberálnější charakter a je prezidentské formy.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Pan ministr? Nemají zájem. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic. V souladu se smlouvou o společných státních hranicích jsou pravidelně přezkušovány státní hranice. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým, či naopak, a tak dále. Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu č. 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.
Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru.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
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsané dne 20. listopadu 2018 v Praze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Navrhovatele, kterého zastupoval ministr Tomáš Petříček, dnes z pověření předsedy vlády bude zastupovat pan ministr Adam Vojtěch.
Ještě jednou děkuji, pane předsedající. I touto smlouvou, respektive mnohostrannou úmluvou, se zabýval rozpočtový výbor na své 20. schůzi.
S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Dalším bodem je Prosím, aby se slova ujal z pověření předsedy vlády ministr dopravy Vladimír Kremlík. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo uvedeno v prvním čtení, Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé byla podepsána na podzim minulého roku. Svůj souhlas s ratifikací vyslovil již Senát a v Poslanecké sněmovně se k ratifikaci dohody kladně vyjádřil rozpočtový i zahraniční výbor. Implementací dohody bude zajištěno, že se investorům z Evropské unie a jejich investicím v Singapuru poskytne spravedlivé a rovné zacházení a nebude docházet k jejich diskriminaci ve srovnání se singapurskými investicemi. Dohoda obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež by řízení o urovnání sporů měly vést transparentním a nestranným způsobem. Dohoda vstoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se dohoda uzavírá.
Do třetice všeho dobrého. Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:
Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu, zdali někdo chce hovořit. Pan ministr?
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji, pane zpravodaji. Tímto materiálem se také zabýval ústavně-právní výbor.
Jak už bylo řečeno, tímto návrhem vládního zákona se zabýval i ústavně-právní výbor, který na své 38. schůzi zaujal následující usnesení:
Ano, určitě, počítám s tím, je potřeba i nastavit potřebný počet hlasů pro hlasování. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále přítomni. A nyní jsme snad připraveni na hlasování. Je zde zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Můžeme hlasovat a musíme hlasovat. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.
Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou sice uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti již od roku 1995, nicméně jde o smlouvu, která již neodpovídá současným podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Standardně též předmětná smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí a vytvoří vhodný prostor pro další české podnikatelské subjekty. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.
Prosím, pane ministře.
Ale my jsme tady od toho, abychom dělali opravdu věci správně a pro naše děti.
Máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi za tohle vyjádření a chtěl bych se zeptat, jestli náhodou úplně to samé neplatí pro kanál Dunaj-Odra-Labe.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl také poděkovat panu ministrovi životního prostředí za to, co tady bylo řečeno. A jenom velice stručně za Piráty naše stanovisko. Berounka v tom úseku, o kterém se bavíme, nikdy splavněna nebude, to si přiznejme. A za druhé, současný stav obyvatelům v okolí i nám působí samé komplikace.
Děkuji. A v rozpravě nyní pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, jenom připomenutí. Teď se tento zákon vrací, čistě jenom Berounka. Ale v čem tedy spočívá význam toho zákona z mého pohledu? Že se přestanou připravovat projekty do šuplíku, které nebudou nikdy zrealizovány. Nikdy zrealizovány.
Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už více než deset let organizujeme a zapojujeme se každé jaro do vodáckého čištění Berounky. Já tu řeku znám velmi dobře, a jak tady zaznělo, je naprostý nesmysl, aby se splavňovala v dolním toku. Veřejný zájem je tady vyjádřen opakovaně vůlí starostů, vůlí lidí, kteří v tom území žijí. To, o co běží, je zastavit zbytečné vyhazování peněz za nové a nové studie, nejrůznější prověřovací alternativy toho, co by tam mohlo být. A nejenom že samozřejmě tohle je zbytečné vyhazování peněz. Je to úplně zbytečné zneklidňování lidí, kteří v tom území žijí a znají tu Berounku tak, jak tam v tuhle chvíli teče už několik století, dokonce tisíciletí.
Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 604 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl schválen a budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Já jen prosím pana zpravodaje, kterým je v tomto případě Martin Kolovratník, aby byl přítomen podrobné rozpravě a závěru jednání. Otevřel jsem podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám ani se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho projednávání. Paní poslankyně Richterová k hlasování.
Já bych jenom pro zápis ráda uvedla, že jsem hlasovala pro, a na sjetině mám zdržel se.
Ano, děkuji. Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministr zahraničí není přítomen, nemám zde pověření jiného člena vlády, který by ho mohl zastoupit. Nemůžeme projednávat tento bod. Otevírám bod číslo Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Vystoupí pan poslanec Dominik Feri, zároveň jste přihlášen na faktickou poznámku, ale to asi spláchneme v jednom. Takže já vás odmáznu na faktickou a máte prostor v obecné rozpravě.
Dámy a pánové, hezký den. Protože není zvykem, že tisky vracíme zpátky do druhého čtení.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl kolegovi Ferimu vysvětlit tu proceduru, proč se to stalo, jak se to stalo. Nicméně garančním výborem byl rozpočtový, a ne ústavně-právní. Pokud se nemýlím, tak ústavně-právní výbor nebyl pro to druhé opakované čtení přikázán.
Tak děkuji.
Vážené dámy a pánové, asi se zde všichni shodneme, že hmotná a trestní odpovědnost politiků působících v exekutivních pozicích by měla být samozřejmostí, a přesně to navrhuje naše hnutí SPD. Protože pokud by hmotná odpovědnost platila tak, jak má, nemohlo by nikdy dojít ke kauzám, jako je OKD, lithium a další. Naše vláda 27. února 2018 projednala a posoudila tento náš návrh zákona a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. No já nevím. Dokud viníci těchto tunelů běhají po svobodě, tak je asi současná právní úprava nedostatečná. A pokud se stane, že přece jenom stanou před soudem, ztrácejí paměť a argumentují tehdejšími dobrými úmysly. A to je nakonec odvede od soudu bez postihu. No tak pak přece něco nefunguje. Myslím, že stejnou odpovědnost musí nést i politik. To ale nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. Dokud nebudou mít politici hmotnou a trestní odpovědnost, tak jak navrhuje naše hnutí SPD, bude se i nadále stávat, že případné škody uhradí každý občan této republiky ze svých daní, a vyšleme tím jasný signál o tom, že běžný občan za svou chybu pykat musí, kdežto ti nahoře jsou z obliga.
Tak nyní se rozhlédnu, zdali je ještě nějaká další přihláška do obecné rozpravy.
Samozřejmě že my v SPD jsme rádi, že došlo k jakémusi kompromisu, tak jak říkal předseda pan Okamura.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
Táži se znovu na případná závěrečná slova. Nemáte zájem. Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jedná se o
Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu programu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Hlasování číslo 264, přihlášeno 150 poslanců, pro 141, proti nikdo.